To se ale nedozvíme. Roky nás na Valašsku drtila šarka a teď ještě Fiala se Stanjurou! Už aby to skončilo!
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přijato.
Druhým pozměňovacím návrhem je právě návrh kolegy poslance Milana Ferance, který je veden jako návrh pod písmenem B. Tady stanovisko ústavně-právního výboru bylo víceméně neutrální, nebylo přijato stanovisko.
Zahajuji hlasování. Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Táži se, kdo je pro? Otevírám další bod, číslo Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Roman Kraus, kterého zde vítám, a zpravodaj garančního výboru, což byl výbor pro zdravotnictví, pan poslanec Jan Kuchař.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu předloženému tisku. V té podobě, v jaké byl předložen, my ho nepodporujeme. I na zdravotnickém výboru, na kterém jsme tento tisk rozebírali hned na několika schůzích, probíhaly rozsáhlé debaty, kdy jsme já i mí kolegové shledali mnoho podstatných nedostatků tohoto tisku, takže jsme předložili pozměňovací návrhy, které ty největší nedostatky nějakým způsobem řeší. Já sama jsem předložila dva pozměňovací návrhy, a to návrh, který směřuje k zachování stávající úpravy požadavků kladených na síť poskytovatelů zdravotních služeb a precizuje povinnosti pojišťovny, která poskytuje komplexní zdravotní pojištění cizincům. Pro dosažení kýženého účelu navrhuji povinnost pojišťoven umožnit oprávněným subjektům online ověření existence pojistné smlouvy. Tyto oba pozměňovací návrhy byly řádně načteny v podrobné rozpravě ve druhém čtení a žádám o tyto legislativně technické úpravy. Zároveň prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. A prosím dalšího nebo další řádně přihlášenou, paní poslankyni Věru Adámkovou.
Potom jste říkal, pane ministře, že opozice strašila. Jaká jsou fakta ale? Reálné mzdy? Největší pokles ze zemí Evropské unie a ze zemí OECD. Tak my jsme možná strašili. Někdy je možná lepší strašit víc, protože i ta koalice se pak zarazí a udělá některé věci jinak, mimochodem. To zase jako neříkejte. My jsme třeba navrhovali zastropování cen elektřiny a plynu a pan ministr Síkela říkal, že to je populistické, a za měsíc jste s tím přišli sami. Ale tohle jsou fakta, co vám říkám, pokud jde o tu inflaci, pokles reálných mezd a ceny energií. Nebudu teď zdržovat, stejně tak jako daň z nemovitosti. Vy jste řekl, že daň z nemovitosti je u nás jedna z nejnižších. To je pravda. Počkejte, to je pravda. To já tady neříkám. Tolik stručné reakce na pana ministra. Několik prvků. Chybí mi tam prorůstové opatření, které jste slibovali. Protiinflační politika. Za mě ty věci, o kterých teď budu mluvit, jsou spíš proinflační a chybí mi tam podpora podnikání. Slibovali jste podporu podnikání, jde to podle mě proti tomu. Ta opatření měla být přece postavena ze dvou třetin na škrtání výdajů a z jedné třetiny na vyšších daních. Ty jsou už uchopitelné. Všechno ostatní je nějaký příslib, který se může dvacetkrát změnit. To nemůžete zapřít. A teď je najednou zvyšujete. Transparentnost. Takovýto balíček by měl být přijímán aspoň předvídatelně, nějak konzistentně. Vy jste vypouštěli balónky. Pan zpravodaj kroutí, že ne. Půl roku jste o tom jednali, ale potom jste dali pět dní na vypořádání připomínek. A teď já se ptám i za opozici, k čemu my máme dávat ty pozměňovací návrhy, když vy dopředu oznámíte, tři ministři oznámili, že připravují pozměňovací návrhy po prvním čtení k tomuhle návrhu. Vy jste to vlastně schválili na vládě s tím, že ty pozměňovací návrhy už budete řešit tady. To vám přijde jako transparentní? Jaký to dává smysl? Vy jste řekli, že u DPH nejde o vyšší výběr, ale o větší transparentnost. Kde ji tady vidíte? Voda z kohoutku 10, ochucená s citronem 21. Kojenecká - 21 bude, nebude? Tak už se domluvte! Vždyť se v tom, nezlobte se na mě, nikdo nevyzná! Případně teď jsem četl, že se sníží maximálně ty, co se stejně moc neprodávají nebo něco takového. Já se pak k tomu trochu dostanu u toho stavebního spoření. To za mě je naprosto nepřijatelné. Minimálně, minimálně ta vázací doba šesti let by tam měla být dodržena, pane ministře! Já to urychluji, pane předsedo klubu ODS. Prorůstová opatření chybí. Jaká tam jsou? Maloobchodní tržby, když se podíváte, klesají 12 měsíců po sobě. Když teď zvýšíte ty daně a lidé budou více přemýšlet, za co budou utrácet, tak samozřejmě ten pokles tam bude dál. Kde je nějaké prorůstové opatření? Já budu rád, když pan ministr na mikrofon řekne, které z nich to je. Za mě bude klesat a klesá agregátní poptávka.
Děkuji opět za dodržení času. Prosím.
Děkuju, paní místopředsedkyně, ještě jednou. Opravdu není potřeba přece používat slova "přiznal". Já samozřejmě říkám od začátku, že Česká pošta potřebuje k tomu, aby se transformovala, některé legislativní instrumenty. A jeden z těch legislativních instrumentů je i změna zákona o státním podniku. A to není žádné "přiznal", to je věcný ideový záměr, s kterým jsme vůbec do toho, abychom k této zákonné úpravě přišli, od začátku šli a zcela transparentně přiznávali. Já jenom dodávám větu B, ano, teď to potřebujeme pro Českou poštu. Tak nevím, co je na tom za přiznání. Potřebujeme, to snad každý ví. Jenom říkám větu B, a poslouchejme se prosím, co říkáme - že je to využitelné do budoucnosti i pro řízení jiných státních podniků v nějaké strategicky důležité chvíli. To je celé. Ale že ten zákon potřebujeme k České poště, jistě. Proto přišel teď, proto je načasován tak, jak je, a je to dobře, protože té České poště umožní přežít. A to je celá ta idea. Snažíme se ji zachránit. Ale teď už prosím k tomu zákonu jako takovému. Ještě jednou bych shrnul, že jsou tady tři pozměňovací návrhy, ke kterým se vyjádřím v rámci jejich hlasování. Vyjádřím názor Ministerstva vnitra. Okomentoval jsem je už v průběhu druhého čtení. Dnes jsem vám také dával zcela jasnou otázku - odpověď, omlouvám se. Cílem novely je možnost, aby stát mohl navyšovat kmenové jmění státních podniků. Navýšení základního jmění vždycky musí schvalovat vláda, což odpovídá základní konstrukci zákona o státním podniku. Novela říká, že navýšení základního jmění bude možné provést z majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo, které plní funkci zakladatele konkrétního státního podniku. To je asi všechno jako shrnutí toho, co tato zákonná norma obsahuje. Ještě jednou opakuji to, co zaznělo v diskusi. Samozřejmě, že transformační plán v systému zanesen je, může se s ním každý seznámit. A druhá věc, kterou říkám také od začátku, výbor pro veřejnou správu je tím vhodným výborem. Myslím si, že je to zcela normální, legitimní postup toho, jak taková záležitost má projít Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji. Požádám pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Jenom vás chci informovat, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, legislativně technické návrhy také nebyly podány. Takže bychom hlasovali následujícím způsobem. Nejprve pozměňovací návrh pod písmenem A, což je paní poslankyně Kocmanová, následně...
Poprosím o klid!
Následně pozměňovací návrh pod písmenem B, což je návrh pana poslance Jurečky.
Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu přednesené procedury.
Zkráceně, v čem je podstata. Cílem je umožnit sdílené zakladatelství státního podniku ze strany více ministerstev, respektive ústředních správních úřadů. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučující.
Stanoviska zazněla. Já tedy zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Tento návrh byl přijat.
Druhé hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pod písmenem B poslance Mariana Jurečky. Cílem návrhu je do zákona doplnit novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která reaguje na předchozí novelu tohoto zákona. Jinými slovy, tato změna má umožnit státním podnikům výjimku z povinnosti mít své bankovní účty výhradně u České národní banky. Ostatně o tomto pozměňujícím návrhu se tady před malou chvílí vedla diskuse.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru - nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut.
Tomu já říkám v uvozovkách To, že mezi časopisy je obrovské množství podivných titulů, je až zarážející. Snížená sazba bude i pro pornočasopisy. Nepřijde vám to zvláštní? Velké vydavatelské domy podle svého vyjádření předpokládají, že zvýšení DPH urychlí propad trhu denního tisku. Plánované zvýšení DPH u tisku v Česku kritizuje i Asociace evropských vydavatelů novin a časopisů. To se může projevit v šíření dezinformací. Tolik oblíbené téma této vlády. Od tisku půjde každý na internet, který je plný lží a nepravdy a je tam o ně opravdu velký zájem. A aby nebylo málo bizarností, tak jsou noviny definovány jako periodikum, které vychází minimálně čtyřikrát týdně, časopis jako periodikum maximálně třikrát týdně. A bude to v pořádku? Asi to nikdo neudělá, ale ze zkušenosti víme, že pokud lze daně obejít, zpravidla se někdo najde, kdo to využije. Dalším tématem, které je mi blízké a ke kterému se chci vyjádřit, je záměr vlády likvidovat stavební spoření. Ze stavebního spoření sice možná nepořídíte dům se zahradou, ale opravit bytové jádro nebo uzpůsobit byt potřebám moderního bydlení, to možné určitě je. Vládní krok omezuje dostupnost a atraktivitu stavebního spoření pro občany, kteří chtějí šetřit na bydlení nebo využít stavebního spoření jako způsobu investice. Dovolte mi malé okénko z čísel. Je na něm uloženo 366 miliard korun, úvěry činí aktuálně 341 miliard korun a čerpá je půl milionu lidí. Považuju to tedy za poměrně funkční nástroj bytové politiky. Proč ho chce vláda škrtnout? Já se domnívám, že ta úspora nebude tak velká. Snížení výše podpory o polovinu v době bezprecedentní inflace, s kterou vláda Petra Fialy nic nedělá, bude mít za následek faktické zrušení tohoto produktu, který byl široce využívaný v celé České republice. Navíc zrušení části podpory stavebního spoření povede k narušení stability a predikovatelnosti tohoto systému. Lidé, kteří již využívají stavebního spoření nebo s ním počítají, mohou být zaskočeni tímto krokem a tím ztratit důvěru ve státní garance a podpory. Zrušení části podpory může ovlivnit poptávku po bydlení a investicích, což může mít negativní dopad na ekonomiku a stavební odvětví. Ceny nemovitostí jsou v České republice zásadní problém. Nacházíme se v aktuální krizi bydlení. V poslední dekádě rostly ceny nemovitostí výrazně rychleji než mzdy. Na koupi bytu potřebujete 15 ročních mezd. Nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Absolutní minimální zásadou politiky - a je to věta, kterou tady budu opakovat po paní Kláře Dostálové - je ta, že by se nemělo dělat nic, co by dostupnost bydlení ještě výrazně zhoršilo. Vrátím se k tomu, co jsem říkala v úvodu. Škrty z vládního balíčku vedou k okamžitým úsporám v rozpočtu, možná k mírným navýšením příjmů, ale nejsem si jistá, že ten efekt bude takový, protože dlouhodobě podkopávají ekonomický růst a životní úroveň občanů. Myslím, že byste si balíček měli sbalit a přepracovat ho a pak se s námi bavit o tom, co by mohlo přinést stabilitu a zlepšení české ekonomiky a tím i státního rozpočtu. A s tím byť Sněmovna o tom nerozhoduje, byste Sněmovně měli představit konkrétní úspory na vládní straně. Mě by třeba zajímalo konkrétně, kde ušetří Ministerstvo kultury tři miliardy, které má ve svém rozpočtu škrtnout. Jsem si jistá, že daňový balíček nemůže být schválen bez toho, aniž by Sněmovna byla dopodrobna informována o konkrétních úsporných opatřeních na straně vlády, abychom věděli, kde konkrétní bude šetřit a jaký dopad to bude mít na fungování státu a ministerstev.
Já také děkuji.
Ale budu naopak i reagovat na pana ministra.
Vy děláte vše, aby u nás kvetla šedá ekonomika. Osvědčená filozofie hnutí ANO byla vždy vybrat více daní, aniž by se musely zvyšovat jejich sazby. Boj proti daňovým únikům jednak pomáhá zajistit spravedlivé zdanění všech občanů a firem, ale také samozřejmě vytváří dodatečné příjmy pro státní rozpočet, právě ty příjmy, které mohou být použity na veřejné služby a rozvoj ekonomiky. A v neposlední řadě také posiluje důvěru veřejnosti v daňový systém. Chce to pokračovat v realizaci akčního plánu pro kontrolu převodních cen nadnárodních korporací a v aktivní analytice dat z kontrolních hlášení. Bez informací nebudete nikdy schopni řídit ekonomiku. Je potřeba rozšířit kompetence Celní správy v oblasti odhalování daňových úniků, nastavit férová pravidla pro sdílenou ekonomiku. Naprosto nesmyslně jste zrušili jeden z nástrojů pro efektivní výběr daní, EET. A co z toho vyplývá pro občana? Mít u sebe hotovost, protože kdo může, ten akceptuje platby pouze v hotovosti. To se vám povedlo. Pokračovat v předvídatelném zvyšování některých spotřebních daní, ovšem zejména daní na tabákové výrobky, tvrdý alkohol a hazard, stejně jako prosadit zdanění nadnárodních korporací na evropské úrovni. A to je právě to vaše špatné řešení. My o navyšování daní z neřestí mluvíme dlouhodobě. Mohly být započteny již v roku 2023, jenže to bohužel ministr Stanjura s jeho pracovním tempem nestihl, takže nic. Dalším krokem je důsledná revize daňových výjimek, která kromě pozitivních fiskálních dopadů přinese snížení administrativní náročnosti daňového systému. Vaše revize však přináší další chaos a demotivuje mladé, aby založili rodiny a vychovávali nové daňové poplatníky. Já těmto novým daňovým poplatníkům tedy spíše říkám - nadějné děti a naše budoucnost. Je nutné pokračovat v modernizaci daňového systému a ve zvyšování efektivity online finančního úřadu, a to zejména rozvíjením srozumitelného uživatelského prostředí pro všechny daně a situace. To se přece osvědčilo zejména při covidu. Pamatujete, jak se tady před covidem plivalo na eRecept - a dnes je to najednou tak super nástroj, který všichni chválí? Uvědomujete si, že svým přístupem bráníte inovacím a zavedením efektivních procesů? Dalším ozdravným momentem je postupné snižování počtu zaměstnanců veřejného sektoru v důsledku rozumné digitalizace a spojování agend. Toto opatření navíc pomůže také trhu práce. Chceme efektivní výběr daní, což je pro nás primárně omezení šedé ekonomiky, a vrácení základního nástroje EET. Dámy a pánové, vládní daňový balíček, který pětiparta zabalila do obalu s názvem Konsolidace veřejných rozpočtů, není nic jiného, než prosté navyšování daní, které bude mít negativní dopad na hospodářský růst, a to hned z několika důvodů. Omezení spotřeby a investic, zvýšení daní snižuje disponibilní příjmy domácností a podniků. Vyšší zdanění povede k poklesu spotřeby, což ovlivní odvětví závislá na domácí spotřebě. Také sníží investice podniků, protože vyšší daňová zátěž sníží ziskovost těchto investic. Dále snížení konkurenceschopnosti. Nedávno jsem vám tady vzpomínal podnikatele v oblasti kryptoprůmyslu, jejich reálné problémy. Zatím nic! Já doufám, že se to změní. Ale to jsou také ti daňoví poplatníci, kteří vám dnes reálně utíkají do zahraničí, a co hůř, oni utíkají už i na Slovensko. Jenže vy bohužel vidíte maximálně na konec volebního období, a to je hodně smutné! Růst šedé ekonomiky.